Je to kus plastu, na kterém je čip, na který bude nahrána elektronická identifikace občana. Dál tam bude možné nahrávat další certifikáty, což je dobrovolné. A v některých případech může být ta občanka používaná také jako elektronický podpis. To je všechno v pořádku. Ale když se podíváme na to, jak je zákon konstruován, tak ten říká, že od určitého data platnosti tohoto zákona, což je asi za rok, budou vydávány jen občanské průkazy s tímto čipem. Takže tato skupina s tím vlastně nemá nic společného.
Zahraniční výbor má plánované jednání na 1. listopadu.
Děkuji. A nyní, pane ministře, je to váš prostor.
Jenom jsem chtěl říci, že co s týče Aleppa, tak jsem se vyjadřoval včera celý den, i do zahraničních médií, v Lucemburku, i k našim poměrně jasně a jednoznačně. Já jsem řekl, že občas je třeba mlčet. To je nesmysl. Sněmovna je suverén a neměla by poslouchat někoho, kdo jí říká, co může a nemusí. Ale já sám jsem jako poslanec vždycky prosazoval, že jsme suverénní a že máme právo se vyjádřit, když chceme! Já jsem vám říkal, že někdy - a třeba výjimečně - jsou důvody mlčet, když potřebujete něco udělat. Ale to vůbec neměla být obhajoba nějakého mlčení! To si nemůže dovolit ani Sněmovna, ani Ministerstvo zahraničí!
Já nepotřebuji na prokazatelnou historickou lež stanovisko zahraničního výboru.
Nyní tedy pan předseda Schwarzenberg. Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Netleskám často kolegovi Foldynovi. Také jsem ještě nikdy na této sněmovně neříkal větu "nechtěl jsem vystupovat, ale nakonec k tomu došlo" - tak dneska k tomu skutečně došlo. Já už jsem se uklidnil od momentu prvního vystoupení pana ministra zahraničí, tak už to bude spíše přátelské a trochu analytické. V první řadě se také přihlašuji ke spoluautorství návrhu tohoto usnesení. Myslím, že je velmi vyvážené a umírněné proti té verzi číslo jedna, kterou jsme měli v ruce. Svět není černobílý. Černobílý není ani Izrael a palestinská území a černobílý není ani vztah těch dvou národů vůči sobě. Pan ministr v tomhle ohledu mluvil velmi dobře. Já tu realitu v místě znám taky, řekl bych, velmi slušně a rád v té souvislosti připomínám větu z jednoho filmu, kde se říká: příroda si vždycky najde cestu. Ale den má 24 hodin a týden sedm dnů a ne každý den a každý týden se tam děje něco, co stojí za zmínku v našich médiích, protože je to prostě pozitivní a ne negativní. Protože až vyjdu ven, ať potkám jakéhokoli Žida, ať potkám jakéhokoli Izraelce, tak se mu chci podívat do očí. A večer se chci podívat do zrcadla. Takže to je důvod, proč budu hlasovat pro tuhle rezoluci.
Nyní mám zapsanou v pořadí paní poslankyni Němcovou - pouze závěrečné slovo, dobře.
Ale v situaci, kdy bychom se měli zastat jediné demokracie v regionu, našeho strategického spojence, jehož samotné základy byly pošlapány mezinárodní organizací, to prostě udělat musíme. Pokud státy a organizace v okolí Izraele říkají, že chtějí vymazat Izrael z mapy světa, tak si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. Protože někdy v polovině nebo před polovinou minulého století to tady bylo také. Také někdo chtěl vymazat Židy z mapy světa.
Já se jenom vrátím k jedné věci, která podle mého soudu je důležitá, než to budeme posuzovat emocionálně.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci.
Prosím. Eviduji váš návrh, to znamená, aby tento bod byl přikázán zahraničnímu výboru jako garančnímu výboru. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu...
To jsou dva různé návrhy. Já tedy podpořím jenom ten první, ale Sněmovna klidně může podpořit oba. To se nevylučuje. Není to protinávrh.
Dobře.
Navrhuji tedy Poslanecké sněmovně, abychom o nich hlasovali v pořadí tak, jak byly předloženy. Nejprve tedy o návrhu paní poslankyně Jany Černochové, poté o návrhu pana poslance Leo Luzara. To je můj návrh procedury.
Dobře. Je to protinávrh ohledně hlasovací procedury. Nejprve tedy budeme hlasovat, kterou z procedur hlasování vybereme. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je... Byl jsem požádán o stanoviska. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navrženou proceduru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu? S tímto postupem byl vysloven souhlas. Nejprve tedy dám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo přečteno. Předtím než dám hlasovat, vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili. Návrh usnesení byl přečten. Myslím si, že víme, o čem budeme hlasovat. Byl vám také rozdán do lavic. Je zde ještě návrh ohledně postupu hlasování, ale obávám se, že procedura již byla schválena a není v tento moment možné do ní vstupovat. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržené usnesení, tak jak bylo přečteno, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Nyní budeme ještě...
Jenom vysvětlím, proč ani já nezvednu ruku pro tento návrh zákona. Financování terorismu a zejména podpora a propagace terorismu. "Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let." Za situace, kdy se ani v této Sněmovně nejsme schopni shodnout, co vlastně teroristickým trestným činem je a co jím není. Útoky kterých skupin v Sýrii jsou terorismem a kterých nejsou? Nevidím tady kolegu Foldynu, ale asi bychom se hluboce rozcházeli ve vidění Kosova a událostí, které se odehrály tam. To samé - s celou řadou poslanců z této Sněmovny budeme mít samozřejmě problém s hodnocením situace na Ukrajině. Sestřelení letadla, kdo ho sestřelil.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Pan poslanec Černoch svoji přihlášku stahuje.
Znaky teroristického trestného činu jsou v trestním zákoníku. Objektivně. Je tady přesně vypočítáno, že veřejně schvaluje spáchaný - čili už spáchaný - teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele. V jaké jsme společnosti? Na jedné straně se bojíme migrantů, někdy i uprchlíků, na které se vztahují ženevské konvence a další. Já tomu vážně nerozumím, té diskusi. To není vágní skutková podstata trestného činu, ta podpora a propagace terorismu.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.
Tak to v tom zákoně, který se tady schvaloval za minulé vlády, tenkrát za ministra Johna, jestli se nepletu, tak tam se šlo touto cestou. Aby zase nedošlo k tomu, že třeba příští Sněmovna tady bude muset toto řešit a půjdeme zase jinou cestou. Každopádně já tu devadesátku blokovat nebudu, samozřejmě. Nechám tomu volný průběh. Celek samozřejmě podpořím. Ale abych tady jenom nekritizoval, tak co se mi v tom zákoně líbí, je poměrně propracovaná analýza dopadů. Tak by měla vypadat podle mého názoru u všech zákonů. To samé bude u těch občanských průkazů, kde pak plynule navážu i na tento problém, který jsem tady zmiňoval.
Já vám také děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku. V tom případě i tak jste v pořadí, pane poslanče, nikdo jiný přihlášený není.
Děkuji za slovo. Tahle brzda, za kterou teď zatahujeme, je brzda, která je potřebná. Myslím si, že by nebylo správné, kdyby se v tuto chvíli na občanském průkaze nemuselo objevovat místo trvalého bydliště, ale do budoucna jsem přesvědčený o tom, že to má být součástí jakéhosi elektronického zámku, ať už uvnitř občanky. Při téhle příležitosti chci také říct, že ačkoli je toto prostý zákon, vlastně jakýsi úřednický zákon, který se příliš občanů nedotýká, tak se ale dotýká fungování samosprávy. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Vůbec institut trvalého pobytu je velký problém v současné době. A mě by zajímal nějaký časový horizont - protože to nemůžeme tvořit ani tady na plénu, ani ve výborech, ani jako poslanecké iniciativy.
Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a paní zpravodajky, zda chcete mít závěrečné slovo.
Předkládané právní normy jsou koncipované jako předpisy definující dlouhodobé směřování veřejných financí v České republice. Zároveň však poskytují dostatečnou flexibilitu pro realizaci odpovědné hospodářské politiky vlády. Hlavním cílem úpravy je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků, a to i v případě běžných výkyvů hospodářského cyklu. Návrhy by měly posílit také transparentnost a efektivnost veřejných financí. Specifické pravidlo je navrhováno pro jednotlivé územní samosprávní celky, které v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí budou hospodařit tak, aby výše jejich individuálních celkových dluhů nepřekročila mez definovanou zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrhem ústavního zákona je zavedena hranice 55 % HDP, při jejímž dosažení se v sektoru veřejných institucí uplatní opatření vedoucí k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. Stejně jako u předchozích číselných fiskálních pravidel je konkrétní podoba pravidla definovaná zejména návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V zásadě mám za to, že je stále žádoucí v případě dosažení ústavní většiny přijmout návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti - jak důstojně to zní. Něco takového jsme samozřejmě předložit nemohli. To, co jsme předložili, pak neprošlo Poslaneckou sněmovnou. Budeme mít ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, která umožní vládě chovat se naprosto rozpočtově neodpovědně - nejenom této, ale klidně i té v dalším volebním období. Další dvě tři vlády si mohou dělat absolutně, co chtějí, a ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti jim v tom vůbec bránit nebude. Ale chování vlády je přesně opačné. Tento zákon ústavní odpovědnosti, i kdyby už byl přijat, jí v tom nijak nebrání. A mohla by to udělat i další rok. A vlády, které přijdou po ní, by to mohly dělat taky a pořád by se spolehlivě vešly do tohoto návrhu. A my prostě prošlé sardinky vydávané za kaviár podpořit nemůžeme.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Připraví se pan kolega Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nemluvím o členech vlády, kteří nejsou poslanci. Ti nemohou pomoct kromě toho, že by vystoupili v debatě a podpořili tuto důležitou normu. Ale ostatní ministři, kteří jsou současně poslanci, nejsou přítomni.
Místo toho tedy přinášíte tento návrh. Ale když nemáte nic lepšího, co se s tím tedy vlastně ve skutečnosti dá dělat? Estonci svůj eGovernment podřizují třem zásadám. Už jednou to má. V této oblasti, mám pocit, máme obrovské rezervy, Estonsko je daleko před námi. Zákaz duplicitních vedení informací. Přeháním, milion informací, ale rozumíte mi, co tím myslím. Co ještě mají jako třetí. Co nám Estonci říkali, protože jedna z otázek byla - a to je reakce na to, co jste tady říkal, prostřednictvím pana předsedajícího panu předsedovi. Už to bude zase všechno dál. Ale ten stát je v tom bohužel vždycky nějaký krok pozadu, ale aspoň nějaký už bychom měli udělat. Už se stojí fakt velmi dlouho.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní faktické poznámky, nejdříve pan poslanec Ivan Pilný, poté pan poslanec Jiří Běhounek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem politikem příliš mladým, takže rozhodně si netroufám instruovat opozici, co má dělat a jak to má dělat. Každý má právo na to se k tomu vyjádřit. Jenom bych zase poprosil, abychom tady nemíchali hrušky a jablka. Žádná občanka nám nevyřeší to, co tady říkal pan poslanec Bendl. Věci jako digital by default nebo data once, s těmi občanka vůbec nepohne. Takže nemluvme o tom, že ta občanka přispěje k něčemu, co mají v Estonsku. Ani náhodou.
Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Samozřejmě že pan poslanec Pilný má určitým způsobem pravdu, jenomže to na to můžeme čekat dalších deset let, a jak bylo řečeno, bude něco nového. Jestliže má být bezpečný prostředek pro vytváření kvalifikovaných podpisů podle nařízení eIDAS, je na základě prováděcích aktů jednoznačně materializovaný.
Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se také k faktické poznámce pan kolega Ivan Gabal.
Nemusím nikam chodit dodatečně cokoli podepisovat. Nemusí nic tisknout, nechat podepsat a někam poslat zpátky. A já mám pocit, že k tomu máme směřovat.
Stanovisko Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva Státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě
Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčená, že je naší morální povinností postavit se této snaze o manipulativní výklad historie na odpor. Česká republika má svou vlastní neblahou historickou zkušenost s rozhodováním druhých o jejím osudu, o osudu jejího území a jejího národa. Jde zde především o symbolickou rovinu, v níž jsou popírány základy západního světa jako takového. Jde zde o to, že síly, které mají zásadní vliv na pochybné prosazení tohoto textu, dnes odsuzují politiku Izraele a židovský národ, aby zítra popřely smysl demokracie a křesťanské hodnoty, na kterých stojí i naše společnost. Zejména na základě výsledků hlasování Výkonné rady UNESCO se nemohu ubránit dojmu, že jde o jakýsi prapodivný výsledek, který sice nemá absolutní většinovou podporu, ale je důsledkem lobbingu států nepřátelských vůči Izraeli, kterým se podařilo získat na svou stranu téměř polovinu členů a druhou polovinu umlčet za účelem dosažení svých cílů. Víte, ona výkonná rada má 58 členů a schází se dvakrát ročně. Většina členů výboru bude tvořit kvorum. Ještě jednou zopakuji: dvoutřetinovou většinou členů přítomných a hlasujících, většina členů výboru bude tvořit kvorum. Ale pozor, teď přichází to, co mně skutečně rozum nebere a o co prosím, aby se naši zástupci pokusili to změnit. Umíte si, kolegyně a kolegové, představit, že bychom takto hlasovali na půdě našeho zákonodárného sboru?
Chci připomenout, že finanční ústava je dlouhodobý programový cíl Občanské demokratické strany. Už tady bylo řečeno, že jsme se to pokusili prosadit v minulém volebním období jako ústavní zákon a s dluhovou brzdou v tomto ústavním zákoně. Nenašli jsme podporu tehdejší opozice. Tento návrh Poslanecká sněmovna zamítla. Opět říkám, je to legitimní, nikomu to nevyčítám. Tento svůj pohled ke kompromisu jsme formulovali do čtyř základních pozměňovacích návrhů, které jsem podal jménem našeho klubu. Je to ten nejměkčí, ale přesto jsme říkali, pokud jeden z těchto čtyř návrhů najde podporu v Poslanecké sněmovně, jsme připraveni dodat své opoziční hlasy ústavnímu návrhu zákona. A pokud se podíváme na dosavadní průběh letošního plnění státního rozpočtu, tak to není žádný idealistický či nesplnitelný cíl. Nemění parametry vládního návrhu, pouze je dává z běžného zákona, který se dá změnit jakoukoli většinou v Poslanecké sněmovně, do ústavního zákona. Pokud tento návrh projde i v Poslanecké sněmovně, dodržíme své slovo a politickou dohodu a podpoříme ústavní zákon jako celek. Nicméně je třeba říci, že zejména sociální demokracie ve skutečnosti žádnou finanční ústavu nechce. V minulém volebním období to dokázala tím, že v opozici nebyla připravena podpořit ani kompromisní návrhy a dlouhodobě nám vyčítala naši realistickou evropskou politiku. Pak to mnozí odmítali. A naši sociální demokraté, protože oni patří k tomu hlavnímu jádru a to je hlavní bod jejich evropské politiky, to znamená být hlavně mezi těmi, kteří mají většinu, a je celkem jedno, co ta většina říká, tak říkali: ano, to je ono, teď už se k tomu přihlásíme my. Ale to jsou pouhá slova. A říkám všem, kteří jsou připraveni pro to hlasovat, že ústavní stížnost bude podána a bude úspěšná. A v čele samospráv stojí reprezentanti všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Oblíbený argument v minulém volebním období byl, že finanční ústava je past na příští vládu. V tomto případě to neplatí. Není to past na příští vládu. A pokud ty vlády budou hospodařit, tak to zůstane jenom jako pojistka v naší Ústavě, v našem ústavním pořádku, a nebude využita.
Připraví se pan kolega Grospič.
Děkuji za slovo.